SFDEI se teď vezme půjčka 24 miliard, takže si deficit uděláme v SFDI, abychom ho neměli ve státním rozpočtu. Jo, že nám to vstoupí do dluhu a do dluhů sektorů veřejných financí, no tak co? To už pana ministra netrápí. A to tady vůbec nemluvím o té plánované půjčce 137 miliard, kterou si chce vláda vzít, kde si schválila ten záměr a chce to podepsat do konce roku. My nevíme, za jaký úrok. Deset let se budu splácet jenom úroky, má to jenom na úrocích dělat kolem 50 miliard, nám řekl předminule expert, který to má na starosti. Po deseti letech se začne splácet jistina. Tak to je teda pecka. Opravdu pecka, včerejší rozpočtový výbor vstoupí podle mě do dějin. Určitě logicky se spotřeba snižuje, to vidíme. To se nedá odbýt jednou větou. Teď máme propad o 16 miliard. Nepřipadají vám ta čísla podobná? A to nemluvím o třetí a čtvrté vlně, která by podle odhadů Ministerstva financí, to nejsou moje čísla, vytvořila dalších necelých 8 miliard. Je zcela jasné, že zrušení EET má výrazný dopad na nižší inkaso daně z přidané hodnoty. Jenže tady to nekončí. Dominový efekt pokračuje. Kvůli tomu, že ministr financí není schopný zabezpečit efektivní výběr stávajících daní, tak musí zvyšovat daně. To je logické. Naše logika hnutí ANO byla zajistit, aby daně platili řádně všichni. Proto kontrolní hlášení, proto konec karuselových miliardových podvodů na DPH. Toto se vytratilo. Naopak shodila se řemenice, zavedl se klientský přístup na finanční správě, což si bezesporu oni vyložili tak, že mají zůstat v klidu, no a zrušilo se EET. To je natolik výmluvné, že právě tento ministr financí chce vzít daňovou slevu studentům, rodinám s dětmi, zvyšovat nebo rušit školkovné, zdvojnásobit daně z nemovitosti pro majitele nemovitostí, a zároveň navrhuje zvyšovat ceny dálničních známek, ale nedokáže efektivně vybírat stávající daně. Nevybírají se daně, budeme je zvyšovat. Takže nechce zajistit tato vláda, tento ministr financí rovné podmínky na trhu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás opětovně žádám, abyste zajistili provedení důkladné analýzy fenoménu cash only a jeho dopadů na veřejné rozpočty v České republice, protože podle informací, které nám poskytl sám ministr financí, je tento problém stále závažnější, než jsem původně ještě minulý týden, když jsem vystoupila poprvé na toto téma, předpokládala.
Na závěr bych rád vyzval vás všechny občany naší země k národním konzultacím. Budu rád, když nám napíšete, jaké projekty podle vás v Národním investičním plánu chybí nebo jsou nadbytečné a mohou být řešeny i jinak. No, vidíte, na tohle jsem zapomněl. Jsme připraveni plán doplňovat podle představ vás, občanů naší země, kteří k tomu máte co říci. No, prosím, to tady píšu, ano. Strašně bych si přál, aby se tento sen proměnil v realitu. Můžeme se společně podílet na tom, jak bude naše země vypadat za 30 let. Jsou tady ekonomická východiska a možnosti. Takže to není něco, co spadlo z nebe. Tady druhá kapitola, jak vznikal Národní investiční plán, další kapitola. Takže je to rozdělené a doprava má šest miliard. To je potřeba změnit. Než my jsme přišli do politiky v lednu 2014, kolik byl rozpočet na sport? Já jsem to měl pod sebou jako premiér, ano. Strategické oblasti pro investice, průmysl, stavebnictví, suroviny, doprava, energetika, vzdělávání, trh práce. Takže první pilíř průmysl, stavebnictví a suroviny. Druhý pilíř doprava, Třetí pilíř energetika. Čtvrtý vzdělávání, trh práce a sociální věci. Jsme horší ještě v porovnání se Slovenskem. Proč v Americe je to hlavní centrum vědy a výzkumu? Proč tam mají takovou preferenci pro sport a tak dále? No, a potom pilíř sedm, regiony, krajina a zemědělství. Tady je i seznam zdrojů, takže jsme si to nevycucali z prstu. Nákladní doprava. Implementace státní kulturní politiky. K tomu je inovační strategie České republiky. Vy jste byl ve vládě Nečase, o tom se moc nemluví. Takže kolik bylo zahájených a zprovozněných dálnic v kilometrech? Posloucháte dobře? Potom od roku 2015 jsme začali. Tady máte ta čísla. My jsme vám připravili 300 kilometrů obchvatů, všeho. Takže mě fascinuje ta neuvěřitelná drzost, že pan premiér řekne, že se tomu nevěnovala pozornost. Občané to dobře vědí. Pamatujete si, co dělala média, když byla nějaká havárie na železnici? Každý den žlutý pásek.
Bohužel, já jdu primárně reagovat na pana premiéra. Já zareaguji ještě tady na tu debatu o DPH. Žádní podvodníci, nepodvodníci, to sem nepatří. Je to klasický - a říkám to jako letitý daňař - klasický jev. Tak to prostě je a tak to bude. A tak to bude a poznáte to až na tom inkasu. Jak se snižovalo, to všechno je dohledatelné, když on byl ministrem financí. Po brutálním zvýšení daní vašich vlád ODS, včetně dalších koaličních partnerů, TOP 09 a podobně. A pak přišel covid a my jsme investovali do lidí, do firem, kompenzovali. Byli jste proti tomu? Nezvedali jste pro to ruce? Nevolali jste po tom, jak vám připomněl včera můj kolega Patrik Nacher, aby ty kompenzace ještě byly větší? To byl ten populismus? A ostatní poslat na dávky. To by asi podle vás nestálo nic. Nebo když jsme tady společně s ODS zvedli ruku pro zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? To bylo populistické? Když z úst pana premiéra... Nebo když jsme tady společně s ODS zvedli ruku pro zrušení superhrubé mzdy? To bylo taky populistické? Samozřejmě to něco stálo, ty rozpočty. Takže jsme asi společně dělali ty populistické kroky, jak říká pan premiér. Daňové prázdniny pro rodiče. Nemůžeme tady platit daň, to není žádná daň z luxusu. pan premiér před volbami. - Ani daň z příjmů fyzických osob. Té je pravicové, konzervativní strany. Budeme spořit na výdajové straně. V novoročním projevu v roce 2023 premiér mluvil o 70 miliardách na výdajové straně. Tak se na to podívejme. To jsou jasné počty. A to by určitě bylo možné považovat za dostatečné tempo konsolidace, pak bychom k tomu podpořili zvýšení spotřební daní ze závislostí, zvýšení hazardu, výjimky nesociálního charakteru, přidali bychom tam důsledné zdanění firem globálního charakteru - samozřejmě my, kdybychom vládli, tak k tomu přidáme ještě řádný výběr daní a ne rezignaci na vytváření se nové šedé ekonomiky, a máme to v kapse, ne? Tak kde jsou ty úspory? Ani ty nemáme. Já se s vámi tady nebudu uhadovat o nějakém dotačním byznysu. Nebudu, jestli ano nebo ne. Položte to na stůl. Ukažte ta čísla. Jak je možné, že váš ministr financí z ODS říká veřejně - vím to, ale neřeknu to. Co to je? Jak se chováte k veřejnosti, kde hospodaříte s penězi, které jste od nich vybrali? To tady budete tajit? No, já vám řeknu, jak to je, jako bývalá ministryně financí. A ukážu vám to položku na položce, až konečně odtajníte rozpočet na rok 2024, který také je zahalen mlhou. Nemáte nic, udělali jste bombastickou tiskovou konferenci, a pak budete se snažit, abyste to potichu zametli pod koberec, tu výdajovou stranu. Nemáte vůbec nic. Jenom prázdné sliby. To je ta nová doba? To je to zlepšení? To jsou ty budoucí nové zítřky? Ne, pro mě nejsou. Rozpočet roku 2024, aby řekl premiér - schodek bude 235 až 271 miliard. Vy máte mít rámce do konce června předepsané kapitolám! Ty mají na tom rozpočtu pracovat! No a ve výsledku dneska to jde oznámit osobně. Úplně absurdní. Kromě toho, že tedy mu děkuje za přiznání, že konečně uznal, že když teď je to výsledek dobré činnosti vlády, tak těch 19 % bylo taky výsledkem špatné činnosti vlády, ne? Tak nemůžeme jednou tvrdit, že to je výsledkem práce vlády, a jednou tvrdí, že to výsledkem práce vlády není.
Teď hovořím o skupině seniorů, kdy jsme projednávali vlastně změny v důchodovém systému, které budou mít negativní dopad, plus některé změny v balíčku. A dopadá to stále na stejnou skupinu. Další takovou skupinou jsou lidi se zdravotním postižením. Opět nebyl navýšen příspěvek na péči, zvýšila se úhradová vyhláška. To jsou lidi, kteří mají nízké důchody, já jsem o tom tady mluvila několikrát. Invalidní důchody patří k těm nejnižším v České republice. O tom, že balíček bude mít velmi negativní dopady, nemluvíme jenom my jako opozice, ale vyjadřují se tak renomovaní ekonomové. Mluví o tom, že ten negativní dopad bude tedy především na zaměstnance, důchodce, lidi se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny. Bude to další zhoršení jejich finanční situace. Přitom již nyní vidíme prudký růst vyplacených sociálních dávek a podpor. Nejvýrazněji vzrostly žádosti o příspěvek na bydlení. V letošním březnu jich Jenom pro srovnání, loni ve stejném měsíci to bylo 708 milionů korun. Podobné statistiky ukazují, že již nejde o jednotlivé sociální případy, ale že na občany doléhá systematická chudoba. Projevuje se tak, že už ani lidé, kteří řádně a pilně pracují, nedokáží ze svých výdělků zaplatit bydlení, jídlo, řádně se postarat o své děti, to znamená zaplatit základní potřeby. To můžeme vidět v posledních měsících především na činnosti úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Změny, které v balíčku jsou, a jsou pro mě opravdu nepochopitelné, jsou ty, které zasáhnou mladé rodiny. A jsou to změny jak v DPH, zrušení školkovného, zvýšení daně z nemovitosti a další. Jsou to jenom další negativní signály pro ty, kteří si založili rodinu. Přitom mladé rodiny se dlouhodobě potýkají s vysokými cenami bydlení, potravin a dalšího a víme z výzkumu, že vysoká inflace dopadla především na ně, nebo že je to jedna ze skupin, na které dopadla. Navrhovaná opatření jejich problémy ještě prohloubí, a to v konečném důsledku bude mít vliv i na snížení porodnosti, která stejně i tak každým rokem klesá. Podle Českého statistického úřadu se v Česku výrazně snížila porodnost. Když s takovými rodinami mluvím, tak říkají, že pořídit si dítě v současné době je v podstatě luxus. A to není samozřejmě dobře pro nikoho. Uvádí, že jeden z rodičů pobírá obvykle po dobu tří let kolem 9 tisíc korun měsíčně. Mít dítě znamená pro rodiče zásadní pokles životní úrovně. Pro více než polovinu samoživitelek nebo samoživitelů je to přímo propad za hranici chudoby. Sami uvádějí a jsou to, neříkám, že jsou to velká čísla, ale jsou takové rodiny, a to je hodně smutné, že už nyní musí šetřit i na kvalitě jídla. To znamená, že nemáme vlastníky bytů a domů ve vysokopříjmové skupině, ale právě naopak. Zvýšení daně z nemovitosti se dotkne lidí, kteří si toto levné bydlení pořídili, ale i lidí, kteří bydlí v nájemních bytech, protože je předpoklad, že se zvýšení promítne v nájmech. Je důležité si uvědomit, že jakákoliv změna v sazbě daně z nemovitostí ovlivní trh s nájemním bydlením. Majitelé nemovitostí, kteří je pronajímají, pravděpodobně budou muset přenést tuto daň na nájemníky ve formě vyššího nájmu. Takový krok by mohl vést k dalšímu zhoršení dostupnosti bydlení pro mnohé skupiny obyvatel. Stát by měl přistupovat ke zvyšování daní s opatrností a uvážením, zvláště v oblasti bydlení by měla být prioritou přístupnost a dostupnost bydlení pro všechny občany, a ne vybírání vyšších daní. Předložený daňový balíček tedy přináší tak velké negativní dopady, že s ním nemůžeme v žádném případě souhlasit. Takové změny nemůžeme rozhodně podpořit.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Drahoslav Ryba a připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Jaká je současná realita? Vracíme se zpět do hluboké minulosti. Už jednou vláda pod vedením ODS uvrhla do chudoby desítky tisíc domácností, způsobila masivní sociální nepokoje, krachy tisíců firem a svojí nedůvtipností způsobila, že Česká republika byla v minulé ekonomické krizi jednou z nejdéle postižených zemí. Sám jsem si to zažil. Neuváženými škrty jsme se málem dostali do mnohem větších problémů. Myslel jsem, že zažívám dobu, kdy jsme neměli na naftu, neměli jsme na benzín, neměli jsme na placení faktur a chodili jsme, a za to patří veliké poděkování starostům a hejtmanům, kteří nám v těchto chvílích pomohli, tak aby systém jako takový zůstal zachován. Zmýlil jsem se. Pokud vám mají lidé věřit, musíte jít příkladem. Není možné zvyšovat daně, okrádat důchodce a na druhou stranu navyšovat počty ministrů, zřídit desítky politických náměstků a najmout stovky poradců. Namítnete, že jsou to z pohledu státního rozpočtu drobné. Ale je to signál, signál o tom, že kážete vodu a pijete víno.
Podle něj nájemní bydlení zdražil za poslední rok ve všech regionech dvouciferně, takže ke všemu tomu, jak se zdražuje absolutně všechno, na co se podíváte, tak vlastně víc jak dvojciferně se zdražilo bydlení. Přičemž změna daně z nemovitostí působí další nárůst. Změna daně z nemovitostí způsobí další nárůst. Dodal, že z navržených vládních kroků trčí kompromisy, které opticky rozpočtu pomohou, ale v důsledku prakticky nic nevyřeší. Všichni vám říkají, že prostě toto není dobře. Tady mám už asi druhý nebo třetí citát pana současného ministra financí, který v době, kdy byl v opozici, hovořil zcela jinak. Jednou řeknete A, jednou řeknete Z, a co si z toho má potom člověk vybrat? Nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Tady prostě ta věta je, a té věty se prostě nezbavíte. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídí bydlení. Kromě toho vyšší zdanění promítne se do ceny nájmu, a jediné, kdo to zaplatí, jsou právě nájemníci. To není ta správná cesta. My naopak jako ODS chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení a nízké daně. Ať jsem pan Stanjura přijde, já mu to takhle všechno podepíšu, ale on toto říkal v době, kdy byl opozičním politikem, a v době, kdy se stal ministrem financí. Teče mu tím děravým deštníkem na hlavu, tím deštíkem rozevřený proti drahotě, sbírá každou kačku, kde potřebuje, tak najednou hovoří úplně obráceně? Já se ptám, pane ministře, jestli byste mi mohl odpovědět potom, jestli budete mít ještě na tu sílu, na tyto vaše výroky. Třetí věc, která mě zaujala v daňovém balíčku, faktické zrušení prakticky stavebního spoření. Tady prostě opravdu ten produkt bude tak nevýhodný nebo tak nezajímavý, že jako jenom šílenec by si dneska znovu dával nějaké stavební spoření. Stát se musí chovat nějakým konzistentním způsobem. Mohou být zaskočeni tímto krokem, a tím ztratí důvěru ve státní garance a podporu, to znamená, jestliže naši občané ztratí v nás zákonodárce nebo ve stát důvěru, tak to je asi to nejhorší, co nás může potkat. Ceny nemovitosti jsou zásadní problém. Nacházíme se, jak jsem již říkal, několikrát tady a prochází to napříč tím textem, v krizi bydlení. Další věc daňového balíčku, navyšování cen dálničních známek. Když se vrátím do těch normálních reálií a budu zase jezdit do práce, někam dělat vychovatelé, tak prostě pro mě těch 800 korun to navýšení a sakra znát.
Ale jak jsem řekl, oba dva se lišíme v tom, jakou cestou bychom k nějakému zlepšování, jaký bychom použili způsob a jak bychom se k němu dostali. Totéž se dá říci o plánovaném rozpočtu na příští rok. Po schválení konsolidačního balíčku to chvíli vypadalo, že vláda bude chystat rozpočet na rok 2024 s deficitem 210 miliard korun, což byl zřetelný pokles proti původnímu plánu, a já to chválím. Pak přišla nová čísla o letošním hospodaření státu do letošního června a do připomínkového řízení poslalo Ministerstvo financí návrh rozpočtu s deficitem 235 miliard. Aby vláda nakonec prozatím rozměr deficitu korigovala na 270 miliard. Já pořád čekám na ty výdaje, kdy zastavíte ty rostoucí výdaje státu. A kolik to bude příště?